- A teď to vláda nechce, protože tato vláda pro lidi nechce nic dělat. - Je ale pravda, že tím stát zařídil zvýšení poptávky po produktech výrobců biopaliv, tedy zařídil zvýšení tržeb producentů biopaliv. S podporou biopaliv včetně daňového zvýhodnění i po roce 2015 tedy musela počítat i vláda Petra Nečase. Tvrzení některých politických představitelů, že do vzniku současné vlády s prodloužením daňové výhody po červenci 2015 nikdo nepočítal, nemůže být pravdivé. Poslanci a střet zájmů aneb stručné shrnutí závěrů. No to byly všechno vlády stran stávající koalice od roku 2007, vždycky to chtěly.
Tento balíček se týká široké škály oblastí politiky, včetně energetické účinnosti obnovitelných zdrojů energie, využívání půdy, zdanění energií a obchodování s emisemi. Nástroje balíčku jsou zatím pouze ve fázi návrhů. O doporučeních by se mělo jednat v následujících měsících, čehož by vláda České republiky měla využít zejména v době českého předsednictví. Musíme totiž zohlednit fakt, že od návrhu balíčku došlo k zásadní změně okolností. Ambiciózní environmentální plány budou muset minimálně ze střednědobého hlediska ustoupit zájmům energetické bezpečnosti. Takže znova. Ambiciózní environmentální plány budou muset minimálně ze střednědobého hlediska ustoupit zájmům energetické bezpečnosti. Výroba elektřiny a tepla z paliv, z biomasy tak dnes nabývá ještě většího významu, než tomu bylo v době, kdy jsme v loňském roce schvalovali rozsáhlou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou se pro tento výrobní řetězec do zákona dostala kritéria udržitelnosti. Jejich smyslem je, aby využíváním biopaliv nedocházelo k narušování biodiverzity. Dovolte mi proto v této souvislosti upozornit na dokument vypracovaný patnáctičlenným týmem odborníků Expertní rady evropských akademií na životní prostředí, který se věnuje závažným nesrovnatelnostem mezi vědou a praktickou politikou v oblasti energie získávané z lesní biomasy. Podle směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie z roku 2019 byla biomasa odebraná z lesů jednoznačně klasifikována jako obnovitelná energie. Od té doby byla v řadě členských států využívána ke zvýšení podílu energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Původní ideou ovšem bylo, že hlavním zdrojem budou nevyužité zbytky z lesů a dřevozpracujících firem. Uhlíková neutralita tak byla ve skutečnosti vykazována pouze papírově. Navíc platí, jak se rovněž v dokumentu uvádí, že klimatické dopady v současnosti rozsáhlého nahrazování uhlí lesní biomasou, a to zejména při dovozu, mohou zvyšovat riziko, že budou překročeny cíle Pařížské dohody. Důvody jsou dva. Cituji: "Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy používané k plnění cíle unie stanoveného v této směrnici a ty z nich, na které se vztahují režimy podpory, by tedy měly povinně splňovat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů." Zde přirozeně může nastat rozpor mezi zájmem na dostupnou cenu energií a tím, jak budou kritéria udržitelnosti nastavena. Rovněž nemá smysl si nalhávat, že můžeme tyto energie dotovat, ať to stojí, co to stojí. Udržitelnost versus cena je zkrátka dilema, které budeme muset v nejbližších měsících a letech řešit.
To si každý může dohledat. O tom teď nehovořím. Mluvíme o tom fondu, který připravuje Evropská komise, a vláda k tomu mlčí. Přitom tady bych očekával titulní zprávy z vládní tiskové konference, nebo tady ve Sněmovně, že by někdo iniciativně z vlády s tímto přišel, aby se to projednalo, ale vy nehájíte zájmy českých občanů, vy hájíte zájmu Bruselu. Proto o tom tady nechcete mluvit a zatajit to před českými občany. Nevidíme tedy žádný důvod, proč by si EU měla za ručení i České republiky vzít další úvěry a financovat miliardy eur do obnovy země, kterou řídí a rozkrádají oligarchové a kde i samotný prezident figuruje na seznamu Pandora Papers s tím, že se chtěl vyhýbat placení daní na Ukrajině. Vláda Petra Fialy prostě, když to shrnu, postupuje diletantsky a neřeší zásadní problémy, jako je zdražování. Neřeší ani drakonicky vysoké ceny potravin, plynu, elektřiny a dalších životně důležitých zboží a služeb. Nejhorší na tom je, že vláda nenavrhuje žádnou alternativu. Ale že by někomu ulevil, tak nic! A navíc tady říkáte 74 miliard korun. Proč lže premiér Fiala? On přímo řekl, že přesměrovala k lidem 74 miliard. Nic nepřesměrovala. To je zákonná valorizace, která probíhá bez vlády Petra Fialy, tak ať nelže. Nic jste nepřesměrovali. Takže i výdaje spojené se slevou na poplatníka. Prostě já vůbec nechápu, proč si pan premiér vymýšlí. My víme, jak to je! Naopak to, co je fakt, je, že Fialova vláda nechala vyšroubovat inflaci na třetí nejvyšší v Evropské unii. Tím nijak nezlehčuji ten konflikt na Ukrajině pochopitelně, ale z čeho mají lidé žít? Ale vláda nedělá nic. Takže znovu, jak jsem říkal, hlavní odpovědnost padá samozřejmě na vládu Petra Fialy. Ty svědčí jenom o té neschopnosti, o té bezradnosti vlády Petra Fialy. To ale hnutí SPD odmítá. Mimochodem, jak chcete řešit potraviny? A my tady navrhujeme opakovaně, SPD navrhuje naše návrhy, co s tím.
Emisní povolenky. Psal jsem tři dopisy, čtyřikrát jsem vystoupil, hledal jsem spojence, Španěl, Řek, další byli se mnou, i ten Polák. A teď konečně na cestě v Polsku pan premiér vyslovil to slovo emisní povolenky. Ano, ale Mateusz Morawiecki... Mateusz Morawiecki tlačil Modernizační fond. A z toho Modernizačního fondu můžete konečně zaplatit lidem ty poplatky za obnovitelné zdroje, to je směšných 19 miliard a DPH je 1,8 měsíčně, z toho to můžete zaplatit, do konce roku tam budete mít 62 miliard, místo toho, že to používáte do rozpočtu. Takže emisní povolenky konečně. Tak fajn, já určitě budu držet palce. A není to jednoduché. To není, že bych já kritizoval, že se toho dá lehce dosáhnout, protože některé státy jsou v pohodě, nemají emise, jejich průmysl, a tím, že to mají čisté, tak samozřejmě jsou velkými příjemci emisních povolenek. A mělo by to být transparentní, měla by vláda říct, kam to přesně všechno teče. Takže tahle vláda má obrovské štěstí v tom, že zkrátka nemusela de facto nic řešit. Tak tam nevím, co tedy udělali, o tom jsme už mluvili. To je samozřejmě lež, to jsem nikdy nepodepsal. No a jak to vlastně bylo s tím Green Dealem? To je normálně fanatik. Ten by tam byl na dobrém místě. Kde se vzalo zelené opojení v Evropě a jak s ním může naložit Česká republika a jak to vlastně se Zelenou dohodou v průběhu minulých dvou let bylo? Půl roku předtím, než se Ursula von der Leyen stala předsedkyní Komise... Můžu vás poprosit, aby tady byl klid?
Prosím, můžete pokračovat.
Bylo to ovšem naposledy, kdy jsem slyšel Angelu takto žertovat, a o dva roky později by se asi příliš nebavili ani někteří její spoluobčané, zejména pokud by snad byli odkázáni na obědy ve vegetariánské závodní jídelně známého německého koncernu. Ale časy se jednoduše mění. Všichni si uvědomujeme svůj díl odpovědnosti za klimatickou změnu. Víme, že se globální teplota stále zvyšuje a není možné se tvářit, že se nic neděje. Proč? No protože se vědělo, že Komise tak jako tak předloží legislativu, která bude mít za cíl snížení emisí, a tato legislativa se v Radě hlasuje většinově, bohužel. Lokační menšinu ztratily státy, pro jejichž ekonomiky byly cíle Komise příliš ambiciózní, velmi záhy. Jakákoli blokační menšina je téměř nemožná bez Německa nebo Francie nebo alespoň Itálie či Španělska. Takže i Poláci pochopili, že jejich právo veta na Evropské radě je v tomto případě v podstatě bezvýznamným politickým gestem, a začali přemýšlet, jak toto naopak využít. Ano, toto jsme vybojovali pro naše regiony.
Proč zde neřešíme to, že s největší pravděpodobností dojde k prodloužení využívání uhlí? Na tom, věřím, že se asi shodneme. Tady myslím, že není v zásadě neshoda. Proč to dnes neřešíme? Proč se nesešla, proč si neřekneme, jak dlouho ještě bude těžit OKD, když expiruje na konci tohoto roku, v lepším případě v polovině roku příštího? Proč to podceňujeme? Ale co hůř, nic z toho se neřeší bohužel ani na Ministerstvu průmyslu. Proč ničíme jednotný systém, který tomu dával nějaký řád, nějaký systém? Proč nereflektujeme na to, že podnikatelé chtěli férové prostředí, které tento systém umožňuje? Máte pravdu, vy jste byli vždycky proti tomu a udělali jste politické rozhodnutí, že jste v 21. století zrušili praktický elektronický nástroj, ačkoliv se prokázalo, že nikdo díky tomu nezkrachoval, že si na to zvykli všichni a že i ty svazy a asociace - konečně zítra na to bude velká diskuze - se za to postavily. Ale rozumím tomu politickému rozhodnutí. To je vaše plné právo. Čemu už nerozumím, je to, že se nenechá ani dobrovolně využívat elektronická evidence tržeb, protože se šetří, protože ten systém se prostě zruší úplně celý. Takže firmy, které si na to zvykly, firmy, které to chtějí využívat, firmy, které na to mají nakoupený software, hardware, které se smířily s tím, že to prostředí nebude tak férové, jak jste slibovali, tak chtějí jednu jedinou věc - a není jich málo, je to většina obchodníků. Opět jsme u toho, proč neřešíme priority? Tak stejně tak je to s podporou podnikání. Proč se nesvolávají mimořádné schůze na to, aby se reálně ukázal problém současného podnikatelského sektoru? Utrhla se od ledna tohoto roku a utrhla se proto, protože se nedělalo vůbec nic s tím, aby se snížil dopad růstu cen energií tak, jako to dělá většina zemí. Je to různě v různých zemích. Na tom se přece shodneme. Ale ani s těmi pohonnými hmotami neděláme vůbec nic. Nejenom že tomu tleská, ale nesnaží se ani hledat programy, třeba toho záručního charakteru, které nejsou špatné. My jsme v době covidu ten systém záruk nastavili a využilo se 100 miliard korun. Proč se něco takového nezaktivuje nyní? To je třeba to, co by těm firmám dneska pomohlo. Já netvrdím, že jsme to měli natavené geniálně, také jsme to odchytávali. Proč se neřeší dopad cen energií na podnikatele? Další klíčové položka. Ne, místo toho se tady emotivně hádáme o tom, jestli cena točeňáku a jeho marže je v pořádku, nebo není. Když už platí vysoké úrokové sazby, tak ještě platí extrémně vysoké ceny za energie, což by samozřejmě platily i v zahraničí. Problém je v tom, že v zahraničí se jim snaží alespoň částečně vyjít vstříc. A teď se zase bavím o tom podnikatelském sektoru, neřeším teď domácnosti. Protože růst cen dopravy je jedním z dalších důvodů, proč nám roste inflace, a samozřejmě to je v důsledku vysokých cen pohonných hmot. Pak se tady přijala víceméně marketingová opatření typu biosložek. Ještě než to spatřilo světlo boží, tak všichni ti, kterých se to mělo dotknout, to znamená distributoři, řekli, že je tam stejně budou muset přimíchávat.
Takže jedna z těch lží jsou ta biopaliva, je to ta biosložka. Je to jeho rozhodnutí a není to Babišova řepka, jak je tady zvykem říkat. Takže tady vláda přímo podporuje Putinův režim. Akorát tedy zinkasují asi o 200 milionů méně. Takže vláda přímo podporuje Putinův režim a podporuje ruskou ropu. Tak to je logicky, jinak to ani nemůže být. Důvodem našeho rozhodnutí je skutečnost, že se vládní návrh zákona dotýká příjmu prostředků do státního rozpočtu. Následně se objevilo nebývalé množství nepřesných a zavádějících komentářů nejen ze strany politických činovníků, ale i komentátorů. A Nadační fond proti korupci - víme, že je pan Janeček, kandidát na prezidenta České republiky. Takže nikdo nepochybuje o tom, že ten fond je nezávislý. Text je rozdělen na čtyři části: Biopaliva v kostce; Stručná historie podpory biopaliv pro nenáročného čtenáře; Historie podpory biopaliv podrobněji s odkazy na zdroje pro zvídavého čtenáře. Z textu analýzy mimo jiné plyne, že vlády České republiky v minulosti opakovaně schvalovaly podpory využívání biopaliv v Česku pro dopravní účely. Tím napomáhali poptávce po produktech výroby biopaliv. S pokračováním významné podpory biopaliv včetně daňového zvýhodnění i po roce 2015 počítala i vláda Petra Nečase. - To byl premiér za ODS, jak všichni víme. - Ta v listopadu 2012 schválila dokument Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Tvrzení některých politických představitelů, že do nástupu současné vlády, to znamená Sobotkovy vlády, s prodloužením daňové výhody po červenci 2015 nepočítá nikdo, nemůže být tak pravdivé. - Text analýzy obsahuje rovněž i rozbor současného vládního návrhu úpravy podpory biopaliv ve srovnání s dosavadní podporou biopaliv v Česku pro dopravní účely. Současný křik některých politických činovníků je jenom divadlo. A co mi to připomíná? Leta letoucí opakovaně a masově hlasovali pro podporu biopaliv, včetně jejich daňového zvýhodnění. Opravdu křičet přitom měli už dávno a úplně jinde, okomentoval stávající situaci ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka. Takže materiál se jmenuje Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Tento cíl byl nařízen evropskou legislativou. Spotřebitel tedy u čerpací stanice nepozná, že do automobilu čerpá tuto nízkoprocentní směs. Nízkoprocentní směsi tedy nejsou ze strany státu daňově zvýhodněny.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Babiš. Ještě než vám udělím slovo, přečtu omluvy.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
Takže já jen teď zopakuji velice stručně, o čem tato nová vláda lže. No a potom si přisvojuje naši práci - Dukovany, dva roky práce Havlíčka, taxonomie - o tom budu mluvit, emisní povolenky, investice do dopravní infrastruktury. My jsme byli menšinová vláda a my jsme se vůbec nekoordinovali. Sociální demokracie říkala do médií, co chtěla, a my jsme si říkali, co jsme chtěli. No a proč to tak je? No protože se nám vrátili naši staří známí, ti, kteří řídili, ten loutkovodič, ten známý pražský advokát, který řídil premiéra Sobotku. Z MPO odcházejí lidé, kvalitní lidé. Ta teorie, že někdo přišel z Agrofertu, je směšná. Ale máme tady další subjekt a to je ta šesti-nějaká struktura toho pražského advokáta, který řídí MPO, pana ministra, který je produktem pana Michalika. No a co si myslíte, co přišli řešit? Plynovod do Polska. Totálně vymyšlená věc. Všichni to opakujou. No to je přece firma, která má největší zájem dodávat ruský plyn přes Slovensko, a on chodí do televize a vykládá něco. No, to jsou neuvěřitelné věci. Takže vrátím se k tomu zadlužení. Já myslím, že už to pochopili konečně, že nemůžou říkat, že nejsou peníze, že jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Potom, když už konečně řekli, už je to asi trapné tolik lhát, tak řekli, že je trend, že je blbý trend. Nám koalice vyčítá, že jsme udělali dluh. To je 15 000 českých miliard. A co jsem měl dělat? Ne, já jsem to dal lidem! A ti Francouzi to pochopili. Pochopili to ti Francouzi. Přitom je to nesmysl. Je to nesmysl, protože Česká republika má skvělé veřejné finance. A podívejte se, v jakém stavu jsou finance samosprávy. Když začnou komunální volby, tak se podívejte, kolik my jsme dali peněz samosprávě. Nedala jim nic, ani korunu. My jsme všechno platili - testy, hasiči, policisté, vakcíny; všechno jsme dělali - odměny domovům seniorů, zaměstnancům. Všechno jsme platili, naše vláda. Dneska na uprchlickou krizi hejtmani nedostali ani korunu. Takže toto je největší lež. No a samozřejmě je problém, že vláda vůbec nechápe, že rozpočet kromě výdajů má i příjmy. V normálním světě, z kterého já jsem přišel, a to i v domácnostech, má nějaký budget, máte nějakou výplatu, no a potom se podíváte, co můžete utratit. To je normální svět, že nejdřív jsou příjmy, potom jsou výdaje. Státy to mají naopak - mají nejdřív výdaje a příjmy se moc neřeší. Ano, to jsou ty makropredikce.
Po krátké poradě vedení Sněmovny, abychom se ujednotili, jakým způsobem budeme dál postupovat v souladu s jednacím řádem, jsme dospěli k tomuto závěru. Z pozice vedení Sněmovny budeme chtít, aby ten, kdo vystupuje, mluvil k věci. Setkali jsme se z toho důvodu, aby Sněmovna mohla dál fungovat a abychom postupovali jednotně jako vedení Sněmovny. Protože to není o tom, k jaké politické straně patříte, ale je to o tom, aby se respektoval jednací řád. V případě, že budete mít pochyby o tom, jakým způsobem je schůze řízena, můžete vznést námitku proti postupu předsedajícího a podle toho postupovat.
Děkuji. S faktickou se hlásil pan poslanec Vondráček.
Ale já jsem vůbec neprotestoval, protože někdy i to porušení jednacího řádu je ku prospěchu věci. A já jsem zmáčkl tu faktickou poznámku, ještě než jste se nahoře sešli. To je totiž efekt toho, že ti, co k tomu mají co říct a mluví k věci, tak už nemohou, protože jsou omezeni nějakým časem, tak vystupují jiní poslanci, protože ten klub chce něco říct, a toto je ten vedlejší efekt. U EET a potom u Dukovan, ale až po nějaké debatě.